Já vás potom poprosím, pane poslanče, abyste to zopakoval ve chvíli, kdy budeme hlasovat o přidělení jednotlivým výborům. Nyní je přihlášen pan poslanec Benda a eviduji přihlášku do rozpravy nebo faktickou poznámku?
Jenom musím říct, že mě mimořádně zaujalo vystoupení pana ministra vnitra s povinným integračním kurzem. Moc netuším, proč dělat takové školení z hygienických a kulturních návyků pro osoby z našeho kulturního okruhu. Proč požadovat takové věci po obyvatelích Spojených států, Kanady a dalších. Možná že má smysl takové operace podnikat vůči osobám z jiných kulturních okruhů, ale pak by bylo podle mého názoru férové to říci. Říci prostě, kdo pochází z jiného kulturního okruhu, tak možná že musí kurz podstoupit. Ženy se pouštějí do dveří. Prostě připadá mi, že to je naprosto zbytečné vyhazování peněz. A byl bych velmi rád, aby výbory, které se tím budou zabývat, zvážily, jestli musíme těch povinných školení, které se vymýšlí zejména ti školitelé, do všech možných i nemožných zákonů... Buďme na to opatrní. Jsou to opravdu jenom ti lidé, kteří jsou taková školená schopni poskytovat, kteří to tam razí. A současně si myslím, že pokud se - zatím se to přikazuje zahraničnímu výboru a bezpečnostnímu výboru, jako by se jednalo o nějaké otázky související s bezpečností. To není otázka bezpečnosti, ale otázka sil, které potřebujeme do naší ekonomiky.
Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Veselý, který se přihlásil. A potom bude s přednostním právem pan ministr Hamáček a po něm přihlášený do rozpravy pan poslanec Profant.
Takže na jednu stranu zde máme plno politických proklamací o podpoře drobného a středního podnikání, zejména před volbami. Ale jaká je realita? Posedlost státních úřadů po ještě více kontrolách, výkazech, evidenci, hlášeních jde ruku v ruce s dalšími a dalšími příkazy a zákazy za narůstáním kontrolních úřadů a zejména počtu kontrolorů. Při zavádění EET jsem se zúčastnil semináře, který pořádala bývalá náměstkyně Hornochová. Slyšeli jsme zde mnoho čísel o tom, kolik zavedení EET vyneslo a kolik stálo stát a kolik stálo především dotyčné živnostníky. Nejde totiž jenom o EET, ale o celý komplex dalších nařízení, která omezují podnikatelskou činnost. Řeči o nutnosti platit daně jsou správné, o tom ale tato diskuse vůbec není. Podle mě se prosperita státu dá a má měřit výběrem přímých daní, protože ty ukazují, jak stát umožňuje svým občanům na tyto daně vydělávat. A to je cesta, kterou my v SDP, rozhodně se s ní nehodláme smířit a nebudeme ji podporovat. Považujeme totiž drobné a střední podnikání za indikátor svobody podnikání v této zemi a současnou situaci považujeme za velmi tristní. Také uvolněním drobného podnikání na způsob paušální daně očekáváme nárůst počtu podnikatelů i vedle zaměstnání, a tudíž tím pádem i vyšší výběr daně.
V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Janda, po něm pan poslanec Jurečka. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, mí předřečníci zde diskutovali zejména o zavedení další vlny EET, s kterou samozřejmě principiálně nemohu souhlasit, protože šmírování lidí a házení klacků pod nohy podnikatelům mi bylo vždy cizí. Tento vládní návrh je však obsáhlejší a obsahuje několik dalších změn. Možná se zdá, že tím ulehčíme podnikatelům. Zůstane jim totiž povinnost čtvrtletního hlášení v podobě předávání papírových účtenek a papírových hlášení o tržbách. Opět a znovu se ukazuje, že EET byl naprosto zbytečný krok, a tato změna to dokazuje. Živnostníkům, mezi nimiž je i spousta sportovců, tímto vzkazuji, že až bude sestavovat vládu ODS, tak tuto byrokracii odbouráme.
Jenom bych chtěl říct, že tehdy to nebyl ministerský a vládní návrh, který toto přinášel. Nicméně teď tady stojíme před touto novelou. Tak já se ptám, proč zavádíme opatření vůči nějaké skupině, z které nedostaneme ani korunu daně. Já jsem četl titulky, kdy pan premiér říkal, že EET vydělala, a mluvil o nějakých miliardových částkách.
Zákon prošel prvním čtením, prošel druhým čtením, diskusí na sociálním výboru. Přestože pravděpodobně ten hlavní důvod, to znamená ten důvod vhodný zřetele, byl tou podzákonnou normou vyřešen, jak jsme si vyslechli, tak poslanecký klub Občanské demokratické strany bude tento senátní návrh podporovat. Děkuji za slovo.
A nyní paní poslankyně Gajdůšková. Paní poslankyně, ještě chviličku. Prosím sněmovnu o klid, ať můžeme to třetí čtení dojednat. Děkuji. Máte slovo.
Děkuji. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, jenom dvě krátké poznámky. Zaprvé, velmi a velmi si vážím a vážíme jako sociální demokraté práce pana již bohužel zesnulého senátora Plačka. Byl to skutečně člověk, který se vždycky snažil pomoct těm nejpotřebnějším. Má úplnou pravdu. My jsme v první chvíli byli všemi deseti pro, protože se nám zdálo skutečně nespravedlivé, že věci běhají jinak.
Děkuji paní poslankyni Gajdůškové.
Klub KDU-ČSL tento senátní návrh podpoří. Ještě k té historii dodám, že pan senátor Plaček měl tento záměr v hlavě už loni na podzim, kdy jsem v Senátu obhajoval tehdejší svůj poslanecký návrh zákona právě o novele tohoto předmětného zákona, kdy jsme zvyšovali příspěvek na mobilitu, a byla tam i některé další opatření. Nakonec ten zákon byl úspěšně schválen. A už tehdy pan senátor Plaček o tomto problému hovořil. Přesto ze strany MPSV nedošlo k jeho vyřešení, a proto jsme všichni přivítali, že pan senátor Plaček tento senátní návrh podal. To, co tady dnes zaznělo, že to lze vyřešit i jinak, je nová informace. Nicméně jsme přesvědčeni o tom, že vždycky je mnohem lepší, pokud je tato záležitost vyřešena přímo v zákoně. Takže i za náš politický klub mu vyjadřujeme úctu a hold.
Děkuji panu poslanci Vítu Kaňkovskému. Nyní paní poslankyně Dražilová. Připraví se paní poslankyně Hana Aulická a poté Miroslav Kalousek. Děkuji paní poslankyni Dražilové. Nyní paní poslankyně Hana Aulická. Připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek.
Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych se pana ministra zeptal na věc týkající se justičních čekatelů. Možná si někteří říkají: vždyť se nedobře žije i mnohým dalším lidem. Ale pokud chceme mít kvalitní soudce, musíme přitáhnout ty nejlepší absolventy právnických fakult. Pokud chceme ty nejlepší absolventy, není možné, aby šli do jednoho z nejlimitovanějších právnických povolání s vidinou, že pět a více let nebudou moci zakládat rodinu, budou třeba žít ve sdíleném bydlení anebo budou vedle práce v justici mít nějaké další melouchy. Případně že se soudci budou stávat lidé, kteří pocházejí z bohatých rodin, což sociální spravedlnosti a smíru příliš neprospěje, jestliže budeme mít soudce původem jen z té nejvyšší společenské vrstvy společnosti, kteří budou rozhodovat o ostatních.
Opět na tuto přednesenou interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já jsem tady zahájil takovou malou anketku mezi ministry, protože jsem byl upozorněn, že ryba smrdí od hlavy, a pokud se naše Poslanecká sněmovna a naše vláda nenaučí používat moderní technologie, tak nemůžeme očekávat, že to zvládnou úřady. Takže chtěl jsem se zeptat pana ministra, jestli používá elektronický podpis pro úřední korespondenci, jako jsou třeba rozhodnutí, která se vydávají podle správního řádu, kdy rozhoduje jako odvolačka proti ministerstvu, nebo v nějaké další podobě, třeba v odpovědích na interpelace, na veškerou úřední korespondenci, kterou provozuje. A tohle je vlastně dotaz, který se budu ptát více ministrů, takže se potom odvolám na tuhle definici.
Děkuji za dotaz. Dokumenty doručené v listinné podobě jsou podatelnou skenovány, aby dále mohly obíhat v elektronické podobě. Většina vnitřní komunikace úřadu a spolupráce na vyřízení doručených dokumentů tak nyní již probíhá v elektronické podobě. Zároveň platí, že dokumenty jsou na ministerstvu připravovány, zpracovávány, schvalovány i podepisovány primárně v digitální podobě. Po použití elektronického podpisu či pečetě je vždy dokument opatřen i časovým razítkem, které zabezpečuje jejich platnost v reálném čase.
Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Pane ministře, máte zájem? Dalším v pořadí je paní poslankyně Pavla Golasowská na pana ministra Adama Vojtěcha.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v květnu letošního roku vás oslovil lékař Jan Vojáček se žádostí, abyste se jako ministr začal zabývat stravováním pacientů v nemocnicích. Že se nejedná o stravu pestrou, kde schází zelenina a ovoce, všichni víme. Jídelníček pacientů, kteří jsou mnohdy po náročných operačních zákrocích, či jídelníček dětí, rodiček nebo i seniorů je jednotvárný a stále stejný. Na snídani rohlík s taveňákem, koblihy, piškoty, vánočky, k obědu knedlíky a na večeři smažený sýr, paštiky, salámy. To jistě není jídelníček vhodný pro nemocné a rekonvalescenty. Uvědomuji si, že pestřejší jídelníček je také otázkou financování, ale finanční toky do zdravotnictví se zvyšují a vyčlenění určité části peněz do kvalitnější stravy by jistě také přispělo k rychlejší rekonvalescenci pacientů a potažmo k jejich rychlejšímu návratu do pracovního či osobního a rodinného života. Panu doktoru Vojáčkovi jste slíbil, že se tímto problémem budete zabývat, a já se vás ptám, pane ministře, co se od května změnilo a kdy se mohou pacienti v nemocnicích těšit na lepší stravu. Děkuji za odpověď.
Děkuji za slovo. Vážená paní poslankyně, děkuji za tu interpelaci. Je pravdou, že tady před nějakými pár měsíci běžel dokonce i seriál takový ilustrativní o stravě v českých nemocnicích. Určitě souhlasím s tím, že strava v nemocnicích má vliv na kvalitu péče, ostatně jsou nemocnice, které sbírají data o spokojenosti pacientů a snaží se s tím nějak pracovat.
Takže naše koncepce je, že členské státy budou mít hlavní slovo, ne pan Juncker a Komise. My nebudeme v poloze nějakého služebníčka, podřízeného. Ano, tak se to nějak vybudovalo, ale my tam platíme 50 miliard ročně a dostáváme, samozřejmě. Takže o tom to je a my jsme to diskutovali a podívejte se na Slovensko, jak to tam mají. Úplně jiný systém. Takže je to zacyklované, a když hledáme na pozici někoho, tak se téměř nikdo nehlásí, protože to jsou stále stejní úředníci.
Děkuji. S další interpelací ve věci Národního divadla Brno vystoupí poslanec Vlastimil Válek. Děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš.
Možná jen si dovolím upřesnit, jak jsem to myslel. Je to čistě jenom otázka strategie v kultuře. Toto je jenom návrh ke zvážení a jenom prosím, pokud o něm diskuse nebyla, aby se ta diskuse zahájila.
Tak to je strategie o tom, jak rozdělíme ty daně, RUD, a my jsme navyšovali RUD i krajům, obce, města, všichni dostali.
Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vzhledem k tomu, že paní ministryně průmyslu a obchodu je tento týden omluvena, tak moje interpelace od občana, který pracuje na finančním úřadě, bude přímo na vás, protože nepochybuji o vašich znalostech ohledně dotací. Ministerstvo průmyslu a obchodu je jedním z největších poskytovatelů evropských dotací v České republice. Za posledních deset let byly podnikatelům rozdány miliardy korun. Je smutnou skutečností, že insolvenční rejstříky krajských soudů jsou plné takovýchto příjemců dotací. Pane premiére, jak zajistíte, aby do budoucna nedostávaly dotace takovéto subjekty? Jak zajistíte, aby pohledávky státu u subjektů čerpajících dotace byly včas uplatňovány u insolvenčních soudů? Existuje na vašem ministerstvu vůbec někdo, kdo monitoruje insolvenční rejstřík ve vztahu k příjemcům dotací od Ministerstva průmyslu a obchodu? Jak zajistíte, aby ministerstvo začalo uplatňovat institut řízení o odnětí dotace podle rozpočtových pravidel? A ještě jeden dotaz od občana přímo na vás. Od vypuknutí poslední finanční krize uplynulo deset let.
Zaprvé je potřeba si říct ten konkrétní příklad. Ale jestli budete mít konkrétní případ, tak bychom se na to podívali, mohli rozebrat.
Pan poslanec Richter ruší svoji omluvu, je přítomen od 9.10 v jednacím sále. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Pan předseda Stanjura ve svém vystoupení naznačil, že nebude požadovat, nebo nebude navrhovat žádné usnesení Poslanecké sněmovny. Formálně se ptám ještě jednou, zda tomu tak je. Ano, je tomu tak. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Proč jsem vyjádřil nesouhlas, je jednoduchá odpověď na tuto otázku. Jinak ta odpověď je profesionálně zpracovaná a přináší odpovědi na ty otázky, které jsem položil. Až během jednání na rozpočtovém výboru mě napadl dotaz, který jsem v té písemné interpelaci neuplatnil. Jenom pro připomenutí těm, kteří se tím nezabývají dnes a denně jako členové rozpočtového výboru. Ti, kteří platí eurem a mají zavedeno euro, musí tuto smlouvu nebo dohodu schválit jako celek. V minulém volebním období vláda navrhla, aby se ta smlouva schvalovala ústavní většinou. V tomto volebním období to má být prostou většinou. Tak hospodaří mnohem hůře než my mnozí. I těch je sedm. Jedinou výjimkou je Německo, které v posledních letech opakovaně hospodaří s přebytkovým rozpočtem. Teď jsem viděl čísla za první pololetí. Už se nevymáhají povinnosti. Určitě nebudu navrhovat nesouhlas. Naopak jsem chtěl ocenit a poděkovat za tu odpověď.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já si toho vážím.
Vidím, že jste věrný žák vašeho učitele, protože takové nesmyslné vystoupení jsem už dávno neslyšel. Tak ještě jednou, pane poslanče. Tak jsme to posunuli a teď to funguje. A lidi mají radost, že jezdí podstatně levněji. Já vím, že vás to štve a že každý dobrý počin musí být potrestán. Každý se občas splete, ne? Vy také. Takže není to o ministerstvu, není to o vládě, ale je to o tom, že byl posunut termín a že České dráhy to nezvládly.
Děkuji. S další interpelací ve věci "proč jste neudělali nic pro elektronický oběh dokumentů na úřadech" vystoupí poslanec Jakub Michálek.
Dobrý den. Vážený pane premiére, vážení kolegové, já už jsem o tom jednou dneska mluvil, ale předpokládám, že pan premiér se na to ze záznamu nepodíval, protože má asi lepší věci na práci, ale možná, že mu to zpracovali jeho poradci, jeho tým, ale pro jistotu to tady zopakuji. Já si myslím, že pokud chceme zavádět digitalizaci, tak by bylo potřeba, aby se začalo u těch ministrů. První zásadní otázka byla, kolik úřadů už reálně digitálně funguje, takže tam mi pan předseda vlády odpověděl, že mají povinnost fungovat elektronicky, ale neodpověděl, kolik jich funguje elektronicky ve skutečnosti.
Já jsem čekal, že piráti nám něco ukážou. Vy jste měli tolik řečí o tom IT, jaký jste fantastický experti. Tak kromě toho těžení bitcoinů nebo co jste to tu dělali, když jsem požádal Dzurillu, aby někdo od vás šel na schůzku, tak ten člověk přišel a nevypadlo z toho vůbec nic. Teď jste se probudili nedávno a začali jste nás kritizovat, že máte experty, a ve stejný den jste si dali inzerát, že hledáte experta na IT. Vy byste měl něco dělat reálně. Tak pojďte nám to ukázat. Podepisuji se normálně. Dobrý, co? Ano, my máme zmocněnce a ten je strašně šikovnej, ten Dzurilla. A má podporu premiéra. To nikdy nikdo neměl, protože byl jenom resortismus. Můj přítel estonský premiér Jüri Ratas sem přijde v listopadu na oficiální návštěvu a uděláme seminář eGovernment. Do tří týdnů budeme záměr schvalovat na vládě. Diskutujeme s Hospodářskou komorou, abychom je zapojili do procesu. Celá analýza se bude dělat vzhledem na koncepci Digitální Česko. Také máme vypořádané připomínky a budeme materiál na vládě schvalovat.
Děkuji za dodržení času a prosím pana poslance o doplňující dotaz.
No, tak on to nebude úplně doplňující dotaz, protože to, co jste tady předvedl, tak to byl opravdu brainwashing. Já jsem se vás ptal na to, jaké máte konkrétní výsledky v oblasti elektronické spisové služby. Ona mi řekla, že na základě mého požadavku zadali aktualizaci pět let staré studie digitalizace stavebního řízení. Pět let tam sedíte na Ministerstvu pro místní rozvoj a výsledky nemáte žádné. Slibujete nám, že tady zavedete nějaké Moje daně za dva roky a že za dva roky předložíte komplexní implementační plán.
Pane předsedo, jenom se zeptám.
Projednávání odpovědi na písemnou interpelaci.
Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přerušujeme projednávání odpovědi na písemnou interpelaci poslance Jakuba Michálka ve věci elektronického spisu do přítomnosti pana premiéra. Děkuji za upozornění. Pan předseda Stanjura se hlásí s přednostním právem.
Děkuji za slovo.